Víte, to jsou dvě různé záležitosti. Poplatek, který není v našich silách, a potom perspektiva těžaře, který musí investovat a který musí mít také určitou jistotu. Nemíchejme ty dvě věci dohromady. Ony totiž spolu nesouvisí. Ten průser je na té straně, který udělala vláda s tím snížením toho poplatku.
Obec, kraj a státní rozpočet. Proti tomuto usnesení, proti tomuto návrhu hlasovali poslanci ze strany lidové, pane kolego Benešíku prostřednictvím pana předsedajícího. Vy jste vzali peníze z Ústeckého kraje.
Já jsem žádné peníze žádnému kraji nevzal. Já jsem hlasoval víceméně pro rozpočtové určení daní například obcím, které tvoří ty kraje. A tam se přidává. Já jsem to zažil jako člen KDU-ČSL v roce 2006, kdy současný předseda TOP 09 Miroslav Kalousek, tehdejší předseda KDU-ČSL, navrhl vládu s podporou komunistů.
Tvrdím jednoznačně, vážené kolegyně, vážení kolegové, že k tomu unáhlenému podpisu memoranda nebyl a není žádný věcný ani časový důvod. Navíc, a to všichni víte, doteď není vůbec vyjasněna průmyslová technologie získávání lithia z lithné slídy. Takže do těžby z toho ložiska Cínovec zbývá minimálně čtyři roky. A v této souvislosti je potřeba se ptát, proč, proč proboha, čtyři nebo dva týdny před volbami dojde k takto zásadnímu podpisu? Protože to, že ta firma má průzkumné licence, to se ví sedm let, vážení. A ten rozruch, a naprosto oprávněně, vyvolal až fakt, že dva týdny před volbami ministr české vlády sám o své vůli podepíše takhle základní dokument, o kterém dnes tvrdí, že vlastně vůbec závazný není a že je úplně v pohodě, ale míra hysterie kolegů ze sociální demokracie potvrzuje, že to asi tak úplně v pohodě nebude. Takže kolegyně, kolegové, já bych chtěl vyzvat pana kolegu Havlíčka a ostatní sociální demokraty - hledejte ten problém opravdu tam, kde je. To je ten rozdílový krok. A nehledejte ten problém, prosím, v úřednících Ministerstva životního prostředí, kteří jenom dodržují platný zákon. Nepochybuji, že byl správný. Ale prosím, neskandalizujte úředníky za to, že postupují podle zákona, když vy jste zcela zbytečně, nesmyslně dva týdny před volbami podepsal takhle zásadní dokument.
Budeme pokračovat s přednostním právem pana předsedy Faltýnka, připraví se pan předseda Stanjura.
Hezké odpoledne, vážené kolegyně, kolegové. Děkuji za slovo, pane předsedající. Na tu otázku tady zatím nikdo neodpověděl. Kolegovi Soukupovi, který se odhlásil, aby to dneska nezdržoval, takže já mluvím částečně i za Zdeňka Soukupa. A říkali: Prosím vás, zastavte sociální demokracii, která se snaží za bílého dne ukrást jedno z našich posledních nerostných bohatství. A někdo jiný, ale ne český stát, si na tom bohužel namastí kapsu. Asi pochopíte, že jsem to já ani moji kolegové nemohli nechat jenom tak. Tak jsem se začal o to trošku zajímat. A opravdu sedmnáct dní před volbami Ministerstvo průmyslu podepsalo po dohodě s Úřadem vlády, a tedy premiérem, protože Úřad vlády prezentuje pan premiér, jak jsem se dočetl v té úřednické korespondenci, a už to tady také zaznělo několikrát, memorandum, které nás podle mnohých může připravit o zásoby lithia v hodnotě stovek, možná tisíců miliard, ale to jsou všechno pouze odhady. Jednoduše se dá říct, že MPO v gesci sociální demokracie podepsalo memorandum o porozumění s australskou společností, která tím dostala do ruky garanční mandát na hlubinnou těžbu lithia v severočeském Cínovci. Tam, kde se nacházejí jedny z největších zásob lithia na světě. Zajímavé je, že vlastně ministerstvo zveřejnilo toto memorandum až na výzvu prezidenta republiky. To tady dneska nezaznělo. Tento krok se nepodařil. Navíc pokud se podíváme na memorandum samotné, tak tam objevíme zvláštní slovní obraty a konstrukce. Tento závazek je veřejným příslibem, a pokud by došlo ke změně představ, australské konsorcium by mohlo Českou republiku dokonce zažalovat za zmařenou investici. Ale to už tady opakuji to, co tady zaznělo několikrát.
Já to do politické podoby poslat nechci. Dneska využíváme Norské fondy, které jsou po celém světě, a Norsko si může bez své účasti v Evropské unii - promiňte mi - dělat, co chce, protože na to prostě má. A pan ministr zahraničí tady říkal, že se dávala vždycky licence a nákup. A budete tady říkat o tom, že to někdo zpolitizoval. Tak prosím vás, opravdu nejsem nějaký hlupák, který by si tohle nechal líbit. A se mnou opravdu stovky lidí, kteří mi píší každý den. Myslíte si, že jsem chtěl dnes nejet do Ostravy na předvolební mítink? Slyšel jsem jednu krásnou zkazku, že mi tady vyčtou, jak se komunisté chovali k uranové rudě. Ano, ale já nejsem ten, kdo tady o tom rozhodoval v minulosti, jako to nejsou ti, kteří tady jsou. A já se ptám, kdo si dneska dovolí při vědomosti toho, co se tady odehrává, hlasovat pro to, že to necháme někomu - s prominutím - způldarma. K čemu je to dobré, kam směřujete? Jak je možné, že v srpnu pan šéf poradců Špidla věděl víc, než věděli poslanci ve vašich odpovědích? To znamená, že jste ty odpovědi nechtěli napsat popravdě? Víte, byl jsem přesvědčen, že v politice existují věci, které se musí dodržovat, a existují věci, které prostě každá politická strana si nechává pro sebe, aby zvolila nějaký strategický směr. Ale nebyl jsem připraven na to, že ze mě budete chtít udělat blbého školáka, který si to nechá líbit. A já si to opravdu nenechám líbit, protože už jsem dost poučen o tom, co jste slibovali a co jste udělali. Nechtějte mi připomínat vaše předvolební sliby sociálních demokratů, ale ani vy ostatní, jak se s tím vypořádáte. Já jsem slyšel hodně slibů a moc dobře jsem věděl, že některé sliby nebudete chtít splnit, protože jste uzavírali koalice, ve kterých se to nehodilo. Myslíte si, že v zákoně o krajích je něco o tom, že může snad krajské zastupitelstvo změnit surovinovou politiku státu? Jestli ji neumíte unést, tak odstupte. To je jednoduché. A já jsem přesvědčen, že když budete chtít unést svou odpovědnost, budete vy sami muset prohlásit to memorandum za nulitní, za neplatné od samého počátku. A vy jste to neměli projednáno tak, jak máte. Já jsem si ho dobře prostudoval, já vím, co je vaší povinností a jak odpovídáte. Vím dokonce, že pan ministr Drobil podepsal tu první licenci. Nic takového v horním zákoně není. A prosím vás, neříkejte takové věty, kterými tady opravdu znevažujete sami sebe a děláte z veřejnosti hlupáky. Proč si myslíte, že vám to profesoři na univerzitách vezmou jako hotovou věc? Že jste to říkali vy, protože máte zrovna nějakou funkci? Já jsem si myslel, že to myslíte vážně v roce 2014, když budete chtít oddlužovat republiku. Problém byl v čem? Že to bylo na úkor investic. Jsem přesvědčen, že místo vymlouvání byste opravdu mohli vést věcnou diskusi.
Dovolte mi přečíst krátce omluvu. Nyní vystoupí jako další s přednostním právem pan předseda vlády.
O tom se dneska, ani včera, ani předevčírem bohužel debata nevede, a vést by se měla. Kolik se bude platit za vytěžení? Jak se vytvoří fondy na rekultivaci? A jak zvolit pokud možno co nejméně škodlivý způsob těžby a zpracování? Ale ono to odpovídá celému tomuto týdnu. Já myslím, že to je světové unikum - včera premiér vede demonstraci proti vlastní vládě. To jsem ještě nezažil. A já mám pocit, že jsme tři hodiny byli buď na vládě, kde se hádají ministři, kdo za co může, nebo možná na koaličním jednání, kde se hádají koaliční politici, kdo za co může. Když tady někdo kritizuje surovinovou politiku státu, tak tu schvaluje vláda jako celek. Ale abych rozdával všem stejně - pan ministr je tady. Za prvé si myslím, že ministr české vlády má dokumenty podepisovat v českém jazyce. Za prvé.
Já si myslím, že opakovat to nemá smysl. Stejně tak bylo položeno mnoho otázek, nicméně některé si myslím, že jsou opravdu důležité, a tak je zopakuji. Rozhodně bych se chtěl vymezit - nevrtím ani psem, ani ničím jiným. Neútočím ani na pana ministra Havlíčka, ani na žádné jiné ministry. A tak by to mělo zůstat. Nemuselo se stát to, co se stalo teď. I když na druhou stranu opravdu je před volbami, takže je možné, že by se to stalo stejně. A to se netýká jenom lithia. Nechci tady vykřikovat žádné populistické fráze, spíše se zeptám pana ministra Havlíčka, jaká je vůbec právní forma tohoto memoranda. Takže otázka je, jaká je právní forma, jestli by mohlo dojít ke zrušení tohoto memoranda, protože si myslím, že tím by se třeba věc vyřešila. Ale to je otázka. A pak ještě jeden dotaz.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já zcela souhlasím s tím, co řekl pan předseda Babiš, že pan ministr Havlíček to memorandum 14 dní před volbami opravdu podepisovat neměl. Důležité je, že z Ministerstva životního prostředí odešel oficiální dopis, na základě kterého se Ministerstvo průmyslu mohlo domnívat, že ministr životního prostředí souhlasí. Ale to říkám jako entrée k tomu, abych vám řekl, promiňte, kolegové z vlády, abych vám jako předseda opoziční strany řekl, že tohle my vám přece nebudeme pískat. My si dovolujeme říct, že vláda selhala v obraně ekonomických zájmů České republiky v rámci surovinové politiky. Prostě vláda selhala v obraně ekonomických zájmů v rámci surovinové politiky a nám jako opoziční straně, ale především občanům České republiky je úplně jedno, které ministerstvo za to může víc. Vláda prostě prokázala svou neschopnost a vystavila budoucnost velkým ekonomickým rizikům, a to je jedna věc, na kterou můžeme udělat jednoznačný závěr. A nejsme v tom ani ve sporu s vládními stranami, protože ty také říkají: je to selhání.
Druhá poznámka, k memorandu samotnému. Já jsem poslouchala, jak tady nejenom Andrej Babiš, ale také pan Faltýnek mluví o tom, že to asi nebude jenom tak, že by přece ministr průmyslu a obchodu nepodepisoval něco, co je tzv. o ničem, co je jenom takový prázdný papír, k ničemu nás nezavazuje. Třetí poznámka. K těm memorandům obecně. Vzpomínám si, když tady byl čínský prezident a na Pražský hrad chodili jako na orloji jednotliví ministři české vlády a tam slavnostně podepisovali desítky memorand. Takže jestliže na jedné straně platí kritika, že vláda nebyla informována ve věci memoranda o lithiu, tak já bych chtěla vědět, která všechna memoranda během uplynulých čtyř let vláda přijala. Já myslím, že na obraně byla také podepisována nějaká memoranda. A znovu říkám, nejsem tady jako arbitr pana ministra Havlíčka, je to určitě pochybení celé vlády a pana ministra životního prostředí také. No neudělal vůbec nic. Teď tady silácky vystupuje. Vždyť Babiš je podezřelý nejenom z morálního selhání. To bylo několik mých poznámek, dámy a pánové. Myslím si, že schůze čtyři dny před volbami nemůže přinést žádný rozumný závěr. Je mi velmi líto, že se tohleto divadlo odehrává.
Děkuji paní poslankyni Němcové. Pan ministr Jurečka se omlouvá dnes od 19.00 hodin z pracovních důvodů. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Chtěl bych vám říct, nikdy bych nevěřil, že to může říct zrovna on, který v té době byl aktivním politikem. Neznám žádnou politickou stranu, kde člověk musí skončit tak, že se stane ministrem financí a vykonává tu funkci po celou dobu mandátu té vlády. Nicméně celá tehdejší strana věděla, proč jsem to udělal, premiér Topolánek věděl, proč jsem to udělal, a právě proto mě požádali, abych byl ministrem financí v té vládě, která kromě jiného také díky tomu vznikla. Když mě dnes z toho osočují estébáci nebo novináři, kteří v té době chodili do základní školy, tak to ještě pochopím a už o tom ani nemluvím.
Já jsem byl tady nařčen z hanebnosti. Já jsem čtyři roky tady o Miroslavu Kalouskovi nemluvil. Mluvil jsem o něm až dnes. V roce 2006 jsem byl členem krajského výboru KDU-ČSL. Vyhodnoťte si sami, vy, co jste v politických stranách, jak moc je to nebo není vlivná funkce. To, že v době, kdy byl členem KDU-ČSL, budoval jiný projekt, to je také pravda, ale to už je samozřejmě jeho věc. Já jsem tuto diskusi samozřejmě vyvolat nechtěl. Já vám řeknu na rovinu, my jsme měli informaci o tom, že je ochotný podpořit vládu KDU-ČSL, sociální demokracie s podporou KSČM.
Ale přece není jasné, proč je okolo toho tolik humbuku, proč je tolik zakrývání z vaší strany jako vlády České republiky. A vy tady říkáte, že to je strategický partner. My fakt nejsme děti z první třídy. My jsme dospělí, někteří dokonce starší než vy, a zažili jsme toho mnoho. A opravdu nám není jedno, co se s tím národním bohatstvím bude dít. Ale to téma není uzavřené. Jeden kolega to potom zveřejnil ostatním v té chatovací skupině. Podívejte se, tady existuje veřejný prostor. Tady neexistují jenom vaše vyjádření, naše interpelace a vaše odpovědi na ně. Tady existuje také televize, rádio, noviny, internet a také mimo jiné v tom veřejném prostoru ti lidé diskutují docela veřejně. A jestli si myslíte, že si necháme znovu vytírat zrak vašimi odpověďmi, tak se zatraceně mýlíte. Takže o tom balamucení, pane ministře Havlíčku, přestaňte, nebo si vás přestanu vážit já okamžitě. Vy říkáte, že o to nepřijdeme. Co když skuteční vlastníci prodají Geomet? Vždyť to v tom memorandu vůbec nemáte pojištěné. Nemáte o tom ani slovo v tom memorandu. Víte proč? To jim to chcete nechat zadarmo, ty ostatní rudy? Opravdu si vážně myslíte, že vám na to skočíme? To přece není žádný politický útok proti sociální demokracii. To je jenom obrana občana České republiky, který za 27 let loupeží, které se tady odehrály jako ve velké privatizaci a v restitucích, si to už nechce nechat líbit. Proč tomu zabránilo? A to nebyly obývákové firmy s pěti lidmi. Ta kanárská firma byla skutečná těžební firma, která měla pobočky po celém světě. A vy nám tady chcete namluvit, že pět lidí nám to tady zařídí? Zásoby vyhledané se od těchto prognóz liší pouze kvantitou průzkumných prací a jednotkou objemu horniny. U vyhledávaných je množství vyšší, a tudíž pravděpodobnost odchylky od výpočtu zásob je malá.
Nicméně tato skutečnost platila do konce loňského roku. I toto se však podezřele změnilo. Vážený pane poslanče, dovoluji si doporučit vaší pozornosti... a tak dále. Lithium je přitom stejně jako ostatní vyhrazené nerosty ve vlastnictví státu. Ve zmíněné poznámce však stojí, že úhrada se stanovuje z obsahu čistého kovu. Ta obrovská snaha sociální demokracie honem a rychle posunout těžbu lithia pod Cínovcem do rukou australského holdingu je více než alarmující. Nedovedu si představit, že v civilizované zemi západního typu by vláda dva týdny před volbami podepsala se zahraničním těžařem jakýkoli dokument. Když jsme na to všechno naše kolegy - některé, samozřejmě, ne všechny - ze sociální demokracie upozornili, tak mimo záznam rozpačitě přiznávali, že to je celé problém a že to mělo zůstat na další vládu. Protože se neměli moc kde chytit, tak se pustili do Richarda Brabce, do ministra životního prostředí a do jedné jeho věty, kterou omylem poslal jeho úředník. Kolik už těch uhlobaronů a dalších si na tom vydělalo miliardy a teď je utrácí po Floridách, jezdí všude možně, a nakonec to vždycky skončí stejně. Nakonec to skončí tak, že když to všechno vyrabují, tak to hodí jako OKD na krk státu, a ty se nakonec ještě starej, i když z vlastního majetku jsi neměl téměř nic. Prostě to je majetek státu. Tak vidíte, že se shodneme, dámy a pánové, a to i s politikem sociální demokracie. Děkuji za pozornost.
Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Možná by to mohli dát těm, kteří to svolali. Ale když už jsme na tom předvolebním mítinku, tak by bylo škoda, aby opoziční politici nepřipomněli, že tady vláda ČSSD, ANO, KDU ruku v ruce vládne čtyři roky a teď se čtyři dny před volbami tváří, že jsou největší soupeři. Současně se připravují, že by případně po těch volbách, které budou tento týden, zase vládly spolu. Ale když už jsme tady, tak můžeme klást otázky. O tom rozhodla vláda jako celek. V roce 2016 podle čísla ve Sbírce. Tak já se chci zeptat všech tehdejších členů vlády, jak hlasovali, jak jejich ministerstva připomínkovala v připomínkovém řízení toto navýšení. Ruku v ruce. Prověřil jsem si to. My samozřejmě nezjistíme, jak který ministr hlasoval. A to jsou čisté peníze, které by skončily v českém státním rozpočtu. Sociální demokraté tady předvádějí logický rozpor. Podle mě platí buď jedno, nebo druhé. Obojí dohromady nemůže platit. Pokud je to nezávazné, tak jsme nic nezajistili. Myslím, že to je úplně jasné, jednoduché a logické. Tak když obě dvě věty sloučím do jedné věty, tak řeknu: naši ministři navrhovali, abychom zaplatili miliardy.
Já jsem popsal věci tak, jak byly. Pro mě je zajímavá informace, že Miroslava Kalouska jako člena KDU-ČSL si za ministra financí vybral předseda ODS a designovaný předseda vlády Mirek Topolánek za ODS. To je pro mě opravdu novinka.
Děkuji.